Více než výše státního dluhu je problémem rychlost jeho zvyšování. Díky tomu v roce 2025 zaplatíme až 100 miliard korun ročně na úrocích ze státního dluhu. Ale zpět k navrhované novele státního rozpočtu. Místní rozvoj pak dostane necelé 3 miliardy na vznik nových bytů. Proč vláda nechce reformovat zkostnatělý stát a prostřednictvím digitalizace nezeštíhluje státní aparát, jak slibovala? Přitom před volbami slibovali snížení deficitu veřejných financí a vyrovnané státní rozpočty. Zase jen lhali. Z tohoto pohledu tedy novela nic neřeší a jen udržuje státní rozpočet na sebevražedné trajektorii, která nezadržitelně směřuje ke státnímu bankrotu.
A to byla Ostrava. A samozřejmě v Brně to bylo v jiné fázi, tak ty peníze tam byly.
To byla s přednostním právem paní předsedkyně poslaneckého klubu a nyní s přednostním právem je přihlášen pan ministr kultury pan Martin Baxa. Pane ministře, máte slovo.
Kolegyně, kolegové, vážená paní poslankyně Jermanová, prostřednictvím paní místopředsedkyně, já myslím, že toto už se stalo podruhé. Přesto pokud jste měla pocit, že moje předchozí odpověď byla arogantní a osobní, tak se za to omlouvám. Nevím, zda budu schopen vést tu diskusi tak, abyste vy v ní neviděla vždycky nějakou takovouhle věc. Já to jenom ještě jednou zopakuji s tou tripartitou, je to důležité pro kontext té debaty. Tripartita, tedy jednání ministerstvo, zaměstnavatelé, zástupci odborových organizací, probíhá standardně. My se to pokoušíme řešit. Není to úplně jednoduché. To, co já říkám, je to, že stále vámi zmiňovaná A myslím, že to má zaznít tak, aby se tady na tomto fóru v záznamu říkaly věci pravdivě a tak, jak odrážejí realitu.
To byl s přednostním právem pan ministr kultury. Vaše vystoupení, pane ministře, vyvolalo tři faktické poznámky. Také děkuji. Pane ministře, máte slovo.
Já mám skoro pocit, že každý, kdo jedná s vládou, potřebuje nějakého stínového mluvčího z poslanců či poslankyň hnutí ANO. Tak tři věty: NSA chtěla 500 milionů, navrhl jsem vládě 500 milionů, vláda schválila 500 milionů. Co chtěli, to jsem navrhl a to vláda schválila. Tečka.
Děkuji za dodržení času. Koukám, že z místa se hlásí s faktickou poznámkou pan Jan Richter. Pane poslanče, máte slovo.
Tak já vám srovnám třeba srovnatelný stát, jako je Švýcarsko, Rakousko a Maďarsko, kdy Švýcarsko dává 30 miliard do sportu, Rakousko 20 a 25 Maďarsko.
Děkuji za dodržení času. Pane ministře, máte slovo.
Já rozumím, že chcete všechny strašit. Ano, to bude katastrofa, kdyby to nastalo, to je pravda, ale to nenastane. Přišli, dali tabulky, probrali jsme. Tak nevím. No, to je pravdivá informace. To je roční spotřeba jednoho menšího bytu v České republice. Ale v panice a ve strašení každý začal přepočítávat. Tak ale nikam nedojdeme. Děkuji.
Také děkuji. Nyní mám avizovanou z místa faktickou poznámku, pan poslanec Jan Richter.
V roce 2021, to jsem tady říkal, bylo na provoz a údržbu 500 milionů a byl tam převis žádostí na miliardu, a to ještě zdaleka nebyla ta energie tam, kde je dneska.
Děkuji za dodržení času. Další, kdo je s faktickou poznámkou přihlášen, je pan ministr financí. Pane ministře, máte slovo.
Je to takový nerovný zápas, ale já to vydržím. Vy jste jmenovali šéfa NSA. Tak proč to tady vůbec vykládáte, když to vláda - žádná vláda to nemůže ovlivnit, jak je ten program NSA vypsaný. No, nemůže. A s tím šetřením a strašením.
Z místa avizovaná faktická Jan Richter, máte slovo.
A já jsem nestrašil tím... Ona dostala, tak malý objem peněz na to má, že musela nějaká opatření udělat.
Děkuji za dodržení času. Další, kdo je přihlášen s faktickou poznámkou, je pan ministr financí.
Vzpomeňme si na hlasování o vzniku NSA. Sehnali jste přesně 101 hlas a vyšlo vám to. Vy to nevíte? Já tomu vlastně vůbec nerozumím. Já jsem vám řekl, že kolik požádali, tolik dostali.
Děkuji za dodržení času. A pak tady mám ještě jednu omluvu, a to paní Helena Válková se omlouvá od 16 hodin z pracovních důvodů. Mezitím se tady objevila jedna faktická, se kterou se hlásí pan poslanec Karel Haas. Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji mnohokrát za slovo. Já jenom poznámku k NSA, věřím, že bude naprosto konstruktivní. Ve Sněmovně již je připravena novela, je podána, je projednána na straně vlády, má stanovisko vlády neutrální.
Bohužel, předložená novela státního rozpočtu na situaci nereaguje dostatečně. Dnes již hovoříme bohužel o likvidaci podnikání v oboru hotelů a restaurací a vláda, vaše vláda, vláda pana premiéra Fialy, bude odpovědná za důsledky, kterými bude uzavírání provozů hotelů a restaurací, propouštění zaměstnanců a krach mnoha rodin. Bohužel však musím konstatovat, že tento nárůst se téměř vůbec neprojevuje na kapitole, která je mi historicky nejbližší, a to Ministerstva pro místní rozvoj. Tyto výdaje se navýší v ukazatelích podpora bydlení, podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu a 50 milionů směřuje také do územního plánování a stavebního řádu. Otázkou je, do jakých programů ty peníze chce pan ministr dát. Pan ministr tady řekl, že také chce dát nějaký objem peněz do veřejných budov, do rekonstrukce veřejných budov. A pro mě je tedy záhadou, proč se teď bavíme o tom, že navýšíme prostředky například na podporu architektonických a urbanistických soutěží? To jsou extrémně pesimistická čísla a já věřím tomu, že když se podíváme na program Pirátů a Starostů, kteří se vlastně před volbami vychloubali, konkrétně paní Kovářová, pan Rakušan, pan Michalik, a hovořili o výstavbě 100 000 bytů téměř v hodnotě 200 miliard korun. Protože ano, je pravda, že každý máme fixaci hypotéky na nějakou dobu, a musíme očekávat případné zvýšení. Dnešní mladé domácnosti po fixaci hypotéky razantní zvýšení nákladů na energii prostě nezvládnou.
Děkuju paní poslankyni.
To vnímám taky jako problém téhleté vaší vlády. Takže platí nadále to, co říká SPD, že my odmítáme zvyšování daní českým firmám a českým občanům. To je důležitá pointa. Odmítáme zvyšování daní českým občanům a českým firmám. V každém případě, těch kroků, jak získat peníze, aniž bychom zatížili naše občany a naše firmy, je mnoho, tak jako je mnoho cest k tomu, prosperitu efektivně podpořit. V prvé řadě je třeba dělat, co dělá celý Západ, a to začít nakupovat levné suroviny přímo od producentů, a to bez ideologických brýlí. Vám přece nesmrdí nafta ze zemí, které svoje obyvatele terorizují, mučí, vraždí za to, že jsou sexuální menšinou, za to, že se žena potká s cizím mužem, za to, že mají jiný politický názor. V arabských zemích nemají ženy, menšiny a cizinci žádná práva. Například Turecko bez ostychu po desetiletí provádí genocidu na Kurdech, vraždí je, mučí je, ničí a zakazuje jejich kulturu a jazyk. Pravda, část těchto nákupů se odehrává přes čínské překupníky, což boji USA s Čínou a Ruskem dává opravdu bizarní nádech. Každopádně je vidět, že i Bidenovi šéfové razí heslo Amerika na prvním místě, Amerika First, tedy USA na prvním místě - a v byznysu odhazují ideologické brýle, které vy si naopak tak ochotně nasazujete, ať to stojí, co to stojí. Tak jako Západ bojuje na Ukrajině do posledního Ukrajince, tak vláda Petra Fialy se zcela evidentně rozhodla bojovat do posledního českého občana, tedy zničit ho do poslední koruny v našich kapsách. Váš rozpočet je fakticky neekonomický, ale ideologický. Děláte to, co považujete za politicky a ideologicky správné ve vztahu k vašim zahraničním šéfům bez ohledu na ekonomickou logiku. Ze Strakovy akademie odejdete s ostudou a v činech proti lidem jste viditelně překonali i nejhoršího ministra financí v dějinách pana Kalouska a i extrémně neschopné vlády Petra Nečase a Bohuslava Sobotky. Jsme v těžké situaci. Čím dříve většina z vás odejde z vlády a přenechá vládu odborníkům a slušným lidem, pro které je Česká republika na prvním místě, tím lépe nejen pro nás a pro naši zemi, ale také pro vás. Hnutí SPD předloží k vašemu vládnímu návrhu rozpočtu pozměňovací návrhy, které přesunou peníze od zbytných výdajů směrem k našim slušným a potřebným občanům, i když popravdě Fialovou vládou navržený rozpočet si zaslouží úplné přepracování, protože je to takový paskvil, že ho nelze upravit ani dílčími pozměňovacími návrhy. Hnutí SPD nesouhlasí s takto předloženým státním rozpočtem. Navrhuji tedy tímto vrácení předloženého návrhu navrhovateli, tedy Fialově vládě, k dopracování.
Tento příspěvek vyvolal dvě faktické poznámky. První faktická je paní ministryně Jany Černochové. Prosím, vaše dvě minuty.
Za druhé, to, že je kolega Okamura demagog a lhář, na to už jsme si tady zvykli, ale já pokaždé, když tady nějakou lež od něj uslyším, tak mu budu oponovat, protože opět tady zaznělo, že nám společnost Gripen snad něco nabídla zadarmo. Ministr obrany Švédského království se mi za chování pana velvyslance omluvil, kdy velvyslanec bez ohledu na to, jaká je realita, řekl, že by teoreticky Švédsko mohlo takhle postupovat. Doteď nedostal rezort Ministerstva obrany žádnou zprávu, žádnou informaci, žádnou nabídku o nějakých gripenech zdarma! Takže, pane Okamuro, prostřednictvím paní místopředsedkyně, přestaňte lhát. Je to government-to-government neboli vláda-vláda. Vláda si neurčuje specifikace. Specifikace si určuje armáda, a to jak na nadzvukové letouny, tak i na drony.
Dále je přihlášen s faktickou pan poslanec Milan Brázdil a další v pořadí pan poslanec Radovan Vích. Děkuji za dodržení času. Množí se nám faktické. Nyní tedy pan poslanec Radovan Vích, poté opět paní ministryně a poté pan ministr.
Takže to je k této věci.
Takže já se tady jenom bavím o tom, jakým způsobem to mají na úřadech práce těžké. Otevřeli jsme dokonce k tomu bod na výboru pro sociální politiku, kde se o tom budeme bavit hlouběji, a konkrétněji také s generálním ředitelstvím Úřadu práce.
Ale ta podpora, ta je fakt žalostná. Já bych ji bral, tu sociální podporu, taková, jaká je, za předpokladu, že by fungovala energetická podpora. To už teď fakt není ani kritika pana ministra Síkely, to je prostě konstatování smutného faktu. Kdyby tady taková podpora byla a vedle byla tato sociální podpora, kde se snaží nějakým způsobem to udělat, budiž, berme to a bavme se o tom, co se dá udělat rychleji. Ale v součtu je to opravdu fiasko.
Nyní tedy faktickou poznámku pana Hendrycha a připraví se paní poslankyně Oulehlová.
Děkuji, já budu stručný.
Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní předsedající. Já bych se jenom chtěla připojit opravdu k tomu, co tady bylo řečeno od mých kolegů, hlavně od pana poslance Juchelky. Musím říct, že třeba co se týče navýšení těch platů 10 %, co je pro úředníky, tak si to máme najít ve vlastních rozpočtech.
Nebudu počítat humanitární dary, které rozhodla samotná zastupitelstva, to snad nikdo nemůže chtít, aby to kompenzoval stát v okamžiku, kdy zastupitelstvo poskytne někomu humanitární dar, tak všechny ostatní výdaje jsou refundovány ze strany státního rozpočtu. Už si vyberte, už si vyberte. Dáváte hrozně málo a v tom rozpočtu máte na to moc peněz.
Pan poslanec Juchelka s faktickou poznámkou chce reagovat.
O to přece nejde , kolik je to lidí. Vy sami říkáte, že děláte nějaký Deštník proti drahotě, a ten prostě a jednoduše nefunguje. Ještě znovu zopakuji ty otázky tedy pro pana ministra financí, poněvadž bych se rád dočkal odpovědí. Také mě zajímalo, kolik se v tuto chvíli vyplatilo z rozpočtu, poněvadž tam nedokážeme najít - humanitární dávka 5 000, solidární příspěvek na ubytování a mimořádná okamžitá pomoc. A také čím došlo k navýšení výdajů u státní sociální podpory? U příspěvku na bydlení, u přídavku na děti, u doplatku, u porodného, já to sám nevím. Vy to víte? Tak já vám moc prosím, abyste mi na tyto otázky odpověděl. Děkuju.
Připraví se pan poslanec David Šimek.
Chci požádat oba pány, velice vás prosím, vyříkejte si to venku v předsálí a nezdržujte nás tady svými osobními útoky. Mně se to nelíbí ani na jednu stranu, ani na druhou stranu. Myslím si, že to sem do Poslanecké sněmovny nepatří a degraduje to naši práci.
Děkuji za dodržení času. Další, kdo je přihlášen, je pan poslanec David Šimek. Pane poslanče, máte slovo.
Přišli jsme sem dnes diskutovat o státním rozpočtu. Je vaší povinností ho v této věci umravnit a upozornit, aby to víckrát neopakoval.
Nyní s faktickou poznámkou je přihlášen pan předseda Tomio Okamura.
Ano, ta mě tady označila invektivami a od té doby to sklouzlo. Takže pojďme na začátek, kde to začalo. Já jsem mluvil čistě k rozpočtu. S těmi invektivami, faktickou první poznámkou, přišla paní ministryně Jana Černochová. Souhlasím s tím, co tady říkala paní poslankyně Jermanová, taky jsem jí zatleskal. Pojďme zpátky k rozpočtu a pojďme se prosím bavit o rozpočtu. Ale já jsem reagoval na paní poslankyni Černochovou, ta zase reagovala na mě, jasně, ale tam podle mě začala ta osobní rovina.
S faktickou poznámkou je v tuto chvíli přihlášen pan poslanec David Šimek. Pane poslanče, máte slovo.
Skutečně jsme se zacyklili momentálně.
Znovu opakuji, že všichni, kdo tady v tuto chvíli vystupují, říkají: Pojďme se vrátit k rozpočtu, a mám tu další čtyři faktické poznámky, respektive tři. Paní ministryně, máte slovo.
Možná by si pan Tomio Okamura mohl zvýšit dávky ženšenu, ten je dobrý na paměť. Při jeho úvodní řeči, která tady byla, a nebyla faktickou poznámkou, mě pan Okamura napadl. Já jsem reagovala ve své faktické poznámce na pana Okamuru. Pan Okamura mě zmínil, explicitně mě zmínil, hovořil tady o naší vládě jako o nějakých mopslících. Vysvětlovala jsem, jak je to s těmi drony. Takže já si stojím skutečně za tím, že já jsem čistě ve své faktické reakci reagovala na slova, která tady zazněla v hlavní debatě, kdy tady měl vystoupení pan předseda SPD Tomio Okamura, urazil členy vlády i hovořil o mně osobně. Pokud si to pan Tomio Okamura nepamatuje, ať si přehraje ten záznam.
Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, já budu reagovat na pana poslance Šimka. Pane poslanče, mně přijde, že si děláte legraci. Vy do toho taháte paní předsedající a budete ji tady pérovat, jak má řídit schůzi, opravdu? Pan ministr Stanjura řekl svůj názor, zkritizoval ji. Nebo chcete rozdmýchat další hádku mezi námi a vámi, aby se to prodloužilo?
Vážené kolegyně, vážení kolegové, každý, kdo tady vystupuje za tím mikrofonem, je zodpovědný sám za sebe. Tak už to prosím nedělejme. Já mám také spoustu různých otázek v rámci rozpočtu, jsem přihlášen jako první a už tady čekám třeba hodinu a půl. Děkuji moc.
Další, kdo je přihlášen s faktickou poznámkou, je pan poslanec Hayato Okamura. Pane poslanče, máte slovo.
Je mimořádně těžká doba, pokračuje kremelská agrese na Ukrajině, která má těžké důsledky. Často to tady cítím.
Třetí oblast je oblast dostupnosti. Tady s vámi částečně souhlasím. Pokud chceme zabezpečit dostupnost, tak ji musíme zabezpečovat na krátkodobé bázi a na bázi dlouhodobé. Na bázi krátkodobé vám nevytýkáme, že zaplňujete nebo naplňujete zásobníky. Poopravujeme vás - a vy jste člověk, který si potrpí na čísla - poopravujeme vás, když to říkáte špatně. To znamená, prakticky ve všem se pletete. Proč nezabezpečujete totéž v rámci třetího a čtvrtého bloku v Temelíně? Ale to jsou fráze, pane ministře. Zabezpečovat třetí a čtvrtý blok Temelína je dlouhodobá práce. Nezačalo se na ní pracovat a nevím, na co čekáme. Ale já se nechci v tomhle vracet. Není tady pan ministr průmyslu a určitě si to s ním vyříkám někdy jindy, ale musel jsem reagovat, protože vy jste s tím začal. Možná si vzpomínáte, v únoru, když jste představili nový rozpočet, novelu, tak jedním z vašich marketingových headlinů bylo, že ho redukujete - 80 miliard, 100 miliard a tak dále. Říkal jsem: počkejme si na polovinu roku nebo na konec roku, já se vám pokusím dokázat to, že to nebylo nic jiného než švindl. Tak se zastavme u jedné jediné věci a to jsou obnovitelné zdroje. Obnovitelné zdroje energie - nebavím se o tom, proč to vzniklo, jak to vzniklo, jak tady byl solární tunel a tak dále, všichni to víme - stát bohužel musí platit rok co rok kolem 26 miliard korun.